A já se ptám, když jste tady tak dojemně, pane ministře, málem jste mě rozbrečel, mluvil o tom srovnání roku 2011, jak tehdy oni tam měli dost času a pak to tam dávali na poslední chvíli. A vy jste neměli dost času? Vy jste neměli dost času, abyste o tom jednali? Ne, vy jste měli dostatek času, akorát prostě jste měli takovou maličkost v programu a to byly volby a to vám nepasovalo, lidově řečeno, do vašich plánů. Takže já se ptám, 20 miliard, fiskální výhled hovoří o tom, že těch 20 miliard vlastně v tom rozpočtu je, když to tam čtu, tak tam je. Takže jestli tam jsou, já vím, že nejsou, ale jestli tam jsou, tak se bavíme o 14 miliardách a to je to, o co tady běží. Děkuji.
Další s faktickou je přihlášena paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Připraví se pan poslanec Králíček.
My v tuto chvíli projednáváme potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Prakticky jsem to od vás neslyšela. Vyjadřoval jste se tedy k bodu o důchodovém pojištění. Zároveň bych se tedy chtěla zeptat, když teď tedy projednáváme potvrzení trvání stavu legislativní nouze, jestli ještě pořád jedná stálá komise pro ústavu v Senátu, že tady není přítomen ministr pro legislativu? Proč tady není? Tak paní ministryně obrany nám řekla, že je to velmi důležité, že je na stálé komisi. Já jsem se teď schválně koukala ještě na stránky Senátu, tak tam je jasně uvedeno, že pracovní doba je do tří hodin. Ale možná ve 22.36 ještě jedná. Ale já jsem tady toho ministra od té doby opravdu neviděla. Tak já si myslím, že jestli tady projednáváme to, co se velmi dotýká legislativy, a to potvrzení stavu legislativní nouze, kde tedy musím zdůraznit, že jestli tedy dneska byla stálá komise pro ústavu, tak zrovna pan Canov jasně říká, jak je to protiústavní, říká to i pan Čunek a další. Já si samozřejmě dovolím ještě vystoupit, ale chtěla bych požádat, ať je tady přítomen pan ministr pro legislativu.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Vondráček.
A že tady chtěl s námi jednat, ale vlastně to nešlo. A když jste tu zmínil na závěr to Slovensko, tak bych chtěl jenom zmínit, že na Slovensku mají taky předčasné volby.
Tak prosím vás pěkně, ověřte si ty věci. Když se bavíme o počtech úředníků, já jsem tady mluvil o celkovém počtu úředníků pod státní službou i mimo ni v rámci pracovního poměru a mluvil jsem také o těch, kteří jsou v rámci projektových míst. A tady jsem srovnával ta čísla, která máme srovnávat, máme je porovnávat.
Děkuji za dodržení času. A vaše vystoupení vyvolalo další faktické poznámky. Paní ministryně, prosím, vaše dvě minuty.
Já budu stručná. Já jenom budu reagovat na vystoupení paní kolegyně Mračkové Vildumetzové, která se ptala, kde je pan ministr Šalomoun. Pan ministr je v Senátu na stálé komisi pro Ústavu České republiky a řeší případné změny ústavy. Takže to si myslím, že je legitimní důvod, proč tady teď v tuto chvíli pan ministr není a nemůže být.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych pana ministra Válka, on tu není přítomen, ale jenom jemně upozornil na ty poradce a placené a neplacené. Já jsem kdysi dávno seděl v dozorčí radě řízení letového provozu, se svou bývalou profesí pilota myslím, že asi vzdělanostně velmi blízko, a volal mi jeden novinář, který se mě ptal, kolik za to beru.
Děkuji za dodržení času. Vaše dvě minuty, prosím.
Já bych chtěla reagovat na slova pana ministra práce a sociálních věcí. Vy jste řekl, že jste podědil úřady práce. Ale ten stav, v jakém jsou teď, to je výsledek vaší práce. Protože vy jste na ty poděděné úřady práce navalil dalších půl milionu lidí, kteří utekli před válkou, navalil jste na ně lidi, kteří celý život pracovali nebo pracují a musí se schovat pod váš "deštník", nějaký, pomyslný. Tam, kde je to jenom trochu možné, tak pomáhají města, protože ti lidé se stydí jít na úřad práce, protože to je jejich dehonestace. Člověk, který pracuje nebo pracoval, si má pak jít prosit o dávku. To opravdu mnoho lidí psychicky nedá. Vy je nechráníte. Chránil je generální ředitel Úřadu práce, kterého jste odvolal. Takže to je to, proč vám Úřad práce nefunguje.
Děkuji a další s přihláškou je pan poslanec Mašek. Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Já jsem ani nevěděl, že k tomuto tématu vystoupí můj předřečník, pan kolega Mašek. Ale jenom k paní ministryni Černochové připomenutí něčeho, co ona samozřejmě dobře ví jako každý, kdo zná ústavu. A jestliže my tady dneska probíráme bod, který se z významné části týká legislativy, tak mi opravdu připadá zvláštní, že pan ministr pro legislativu si vybere zrovna komisi Senátu místo Poslanecké sněmovny.
Děkuji za dodržení času. Dále s přihláškou paní poslankyně Mračková Vildumetzová a připraví se pan ministr Válek.
Také děkuji paní ministryni obrany, že nám sdělila, kde se nachází v tuto chvíli pan ministr pro legislativu. Chápu, že tedy dneska to jednání už bylo nějakým způsobem avizováno. Podle mého názoru se to určitě nějakým způsobem dalo zkoordinovat, aby tady po celou dobu právě při projednávání potvrzení trvání stavu legislativní nouze pan ministr pro legislativu byl. Když už ho máme, tak by měl tady být, protože v minulosti tomu tak nebylo. Já jsem vám předala velmi vstřícně tu tabulku, ve které je uvedeno, že se navýšily počty úřednických míst na ministerstvech. Vy jste řekl "nedávejte mi to sem", prakticky že vás to nezajímá. Pak jste tady opět se snažil mě nějakým způsobem dehonestovat. Já řeknu pouze jedno. Jste sice dneska ministr, ale jednou jím třeba nebudete. Vy tady máte zastupovat všechny občany a máte hájit jejich zájmy a především se k lidem máte chovat slušně. A to v žádném případě neděláte. Vaše chování je arogantní a namyšlené!
Děkuji za dodržení času. Dále s přihláškou pan ministr Válek a připraví se pan ministr Jurečka.
Děkuji, paní předsedající. Já jsem velmi rád, že děkani lékařských fakult mají vliv na to, jak bude fungovat zdravotnictví a výuka studentů. Jsem nesmírně rád, že předsedové odborných společností mají vliv na to, jak bude fungovat vzdělávání. Jsem velmi rád, že šéfové pacientských organizací mají velký vliv na to, jak bude vypadat - a teď nově - i úhradová vyhláška, protože na to budou mít jako moji poradci vliv, a jsem nesmírně rád, že zástupci Purkyňky, České lékařské komory, Stomatologické komory, Farmaceutické komory mají vliv. Odborné organizace, pacientské sdružení by měly mít co největší vliv na to, jak vypadá kvalita našeho zdraví. A já jsem stoprocentně jistý, vaším prostřednictvím, že se s panem poslancem na tom shodneme. Naopak by měli mít minimální vliv lobbisté a různí obchodníci se zdravím. A pokud já budu ministr, tak vždycky budou mít především vliv moji poradci, tedy pacientské organizace, odborná sdružení, komory, a nikdy ne lobbisti a obchodníci se zdravím!
Děkuji za dodržení času. Další s přihláškou, pan ministr Jurečka, připraví se paní předsedkyně Schillerová a pan poslanec Brázdil.
Já bych své vystoupení, což je zajímavé opravdu, kam se můžeme dostat při potazování stavu legislativní nouze, nazval "akce lečo". Akce lečo je úplně jednoduchý, sociální sítě jsou plný různých výroků různých lidí. Představte si, že takové lečo pro běžného člověka je vajíčko, cibule, paprika, rajče a olej. Ti bohatší, kteří na to mají, a proto chceme zvýšit tu valorizaci penzí, si do toho dají možná i salám. Já si nepřipadám jako idiot. A nepřipadá mi, že by lidé nemohli jíst v zimě lečo. My se tady dostáváme do stavu, že budeme za chviličku tady jíst podle sezóny. Když bude na jaře, budou kopřivy, tak se půjdeme pást. Potom bude něco v létě, něco bude v zimě zase drahé podle pravé strany spektra.
Ale jakkoliv se mě lečo týká osobně, tak bych fakt poprosil, držme se faktických poznámek. Já tomu rozumím, že tam určitá vazba může být přes tu inflaci. Ale ať se držíme opravdu faktických poznámek, a jeďme k tomu, ať se to týká rozpravy. Prosím o to a lečo nechme klidně někdy na jindy. Tak další, prosím, pan poslanec Sadovský.
Děkuji, pane předsedající. Já se budu opakovat. Vím to, ale i přesto vám to řeknu. Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. A ta si to určitě nemyslí. A co se dneska stalo? A co udělala? Jsem na to zvědavý.
Děkuji, děkuji za dodržení. Dále máme pana poslance Aleše Dufka a prosím, aby se připravil pan poslanec Vondráček, poté pan předseda Marek Výborný.
Já se přiznám, vážení přítomní, kteří ještě vnímáte, mám jenom drobnou poznámku. Bude trvat možná několik dní. Aby si prostě ti ústavní soudci uvědomili, jaká je úroveň parlamentní demokracie v České republice a za jakých okolností se vlastně jakoby ti poslanci rozhodují o tom, když o nějakém zákonu prostě hlasují. Já fakt jenom říkám, že to je taková bída, za jaké tady jako my se tady mezi sebou jakoby takhle bavíme, že navrhuji, aby Ústavní soud posoudil tohle jako celek. Jako celek tu úroveň toho jednání, jakou my jsme někdy před rokem a něco tady v této Poslanecké sněmovně nastavili.
Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil v okamžiku, kdy vystupoval pan ministr Jurečka, když říkal, že je rád, že diskutujeme v rámci faktických poznámek, a chtěl jsem nějakým způsobem shrnout ten náš postoj. A před pěti lety takováto stejná debata, z mého pohledu ještě horší, ale to je prostě subjektivní vnímání, byla označována vaší stranou, vašimi zástupci, jako důkaz demokracie a té demokratické debaty. Tak prosím vás, ono se to zase otočí, pak se to zase otočí. A ti ústavní soudci jsou seznámeni se všemi stenozáznamy. Já jsem jenom chtěl znova shrnout, o co tady jde. Nevychází bilance státního rozpočtu. To nemůže být za žádných okolností označeno jako škoda. Ale nemůžete to dělat ve zkráceném řízení. O tom je celá tahle debata. Protože zkrácené řízení znamená výrazný zásah do principu ochrany parlamentní menšiny, který je stejně tak dobrý jako právo parlamentní většiny přijímat rozhodnutí a rozhodovat většinou. Vy to můžete udělat, ale nemůžete to udělat takhle, protože stav legislativní nouze musí být výjimkou, nikoliv výjimkou z pravidla. A já už tady takhle řečním popáté v tomhle volebním období, úplně stejně u toho energetického zákona, u pandemického zákona, kdy jsme si mrazili platy, prostě už je to poněkolikáté.
Pan předseda Výborný, poté paní poslankyně Ivana Mádlová, poté pan poslanec Babka.
Ale prosím, reaguje tím na někoho, kdo předtím vystoupil. Ale faktické poznámky opravdu nejsou od toho, abychom si tady sdělovali, co nám píšou naši voliči na sociálních sítích, v mailech, esemeskách a podobně. To zahrňte, kolegyně, kolegové, do obecné rozpravy. Tam to patří. Opravdu to nepatří do faktických poznámek. Protože tady se jasně říká: Poslanec se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající způsobu projednávání pořadu schůze. Čili reagujeme na ty předřečníky. Prosím, respektujme jednací řád.
I zde byly třeba některé faktické poznámky týkající se toho, jak by se měl chovat Ústavní soud, a tak dále. Tak.
Všechno faktické, kterých je zatím patnáct.
Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. My tady máme schválit vlastně stav legislativní nouze, a to z důvodu, že pokud dojde k valorizaci důchodů, hrozí nám velké hospodářské škody. Nestavme je nyní proti mladým, protože tak to není. A ještě jedna věc. Nezapomeňte, že ty lidi potom naženete na úřady práce a ve finále se to může ještě více prodražit, než kdybychom teď jednali racionálně.
Já si na úvod jenom dovolím takovou jednu citaci. Pro mě není právní stát jen slovo." Paní předsedkyně Pekarová Adamová, dovolil jsem si citovat vaše slova, když jste vyslovila nesouhlas s vyhlášením stavu legislativní nouze minulou vládou. Namítala jste porušování legislativy a pokřivení principu právního státu. Já se vás tedy ptám, kterou ze zákonných podmínek podle vás splňuje stav legislativní nouze, který jste minulý týden vyhlásila. To jsou lidi, kteří budovali tuto zemi, kterým vděčíme za to, že tady jsme.
Takže upozorňuji, abychom dodržovali i tento paragraf našeho jednacího řádu. Pan poslanec Nacher a následuje paní poslankyně Ožanová.
Vážená vládo, dámy a pánové, já budu reagovat na kolegu Marka Výborného, který řekl, že až v únoru se vláda dozvěděla o té vysoké inflaci. Takže ty predikce predikovaly to, že ta inflace bude vysoká. To, že v lednu tam bude ještě výrazný skok vlivem nárůstu cen energií, to bylo všem jasné. Takže to, že ta inflace vyletí zrovna v lednu do výšin, bylo jasné. Já mám na to dokonce důkaz. Dvojí metr, který máte tak rádi, tady občas to citujete, tak jsem našel rozhovor premiéra Petra Fialy v Blesku.cz , který v listopadu říkal - v listopadu říkal - že máte od NERVu nějaký podklad, který mění ten valorizační mechanismus, aniž byste měnili princip valorizace, ale mění ten mechanismus. Vy jste to tam měli od listopadu. A ten můj základní dotaz je - tudíž bychom nemuseli řešit legislativní nouzi - proč jste to nepředložili v listopadu, v prosinci, možná na začátku ledna? To je ta základní věc. Já nezpochybňuji to, že je potřeba otevřít debatu o tom valorizačním mechanismu. Já zpochybňuji, že to děláte ve stavu legislativní nouze. Vy jste to otevřít prostě nechtěli. Po prezidentských volbách už toho času tolik není, proto je stav legislativní nouze.
Paní poslankyně Ožanová s faktickou poznámkou a následuje paní poslankyně Peštová.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. "Důvody pro tento výjimečný postup jsou spatřovány zejména ve značných hospodářských škodách, které státu bez přijetí návrhu zákona hrozí." Promiňte, co jiného než to, že se tím řeklo: zákonná valorizace je hospodářská škoda? Promiňte, toto je zcela logická dedukce tady z této vaší věty. Takže promiňte, já budu stále tvrdit, že je to absurdní a že považujete s prominutím, s nadsázkou, důchodce za hospodářskou škodu tohoto státu. Co se týče vyváženosti mezigenerační, o které hovořil pan ministr. Zeptali jste se někdy důchodců nad 80 let, kolik oni mají důchodu? Jak je to vyvážené? Opravdu se někomu z vás zdá toto hodně? Domníváte se, že těmto důchodcům je vhodné nepřidávat? Je pravdou, že lidé, kteří jdou do důchodu nyní, mají podstatně větší důchody. Opravdu je vyčleňujete ze společnosti. Zkuste na to myslet.
Prosím, máte slovo.
Já bych chtěla reagovat na pana poslance Výborného, prostřednictvím paní předsedající. Takže o čem my se tady bavíme? My se tady bavíme o nějakých hypotetických číslech, která vypadla z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože studie dopadů, respektive jaké to bude mít dopady do společnosti, není. Není zpracovaná. Není zpracovaná. A vy jste to načasovali po volbách, protože jste nechtěli ty volby projet. Tomu rozumím, je to pro vás legitimní důvod.
Zatímco v těch minulých situacích jsme měli shodu, že je dobré se s tím vypořádat rychle a že to bude třeba pro zdraví lidí prospěšné, tak tady dnes o tom vedeme spor. Já si myslím, že proto také i z ústavního hlediska je nesmírně nebezpečné v takové situaci, kdy tu není široká shoda, že něco hrozí, kdy si naopak můžeme myslet, že nějakou reformou, změnou zákona, který se snažíte prosadit v režimu legislativní nouze, se vytváří v podstatě hrozba, přesný opak toho, k čemu by to mělo být. A ta hrozba tady je pro dva a půl milionu lidí, dva a půl milionu seniorů a jejich rodin. Já vám řeknu jeden příklad. Ministerstvo financí se vyjadřuje, že ekonomice státu hrozí v příštím roce recese. Ale to je přece věcí probíhající ekonomické debaty, která se vede všude v Evropě, že příliš rychlé škrty ve státních rozpočtech mohou vést ke zmrazení, zakonzervování, zmrznutí ekonomik. Zároveň se pan ministr Stanjura v Otázkách Václava Moravce vyjádřil, že státní rozpočet valorizaci důchodů v nezměněné podobě unese. To je otázka, že jedním pohybem můžete situaci zkomplikovat, nebo jí naopak pomoci. A to je debata, kterou my potřebujeme vést, a na to nepotřebujeme legislativní nouzi. Proto já i apeluji na koalici a také na pana premiéra, aby potřebu legislativní nouze řádně vysvětlil. Tady jsme poprvé v jiné situaci, než byly ty minulé. My tady říkáme jasné argumenty. To není jenom o tom, že bychom se tady chtěli vypovídávat na mikrofon. My máme prostě skutečné obavy, formulujeme je i za jiné, jako například za ekonomy, za odbory, za občany této země, a chceme o tom mluvit. My tady zastupujeme velkou část voličů.